Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych se v úvodu této interpelace chtěl omluvit vaším prostřednictvím panu poslanci Ondráčkovi, protože jsme v té odpovědi, která šla k němu, uvedli dva nekorektní údaje. Podle sdělení policie jsem dostal informaci, že tyto vesty po expiraci jsou používány pouze a jenom k výcviku.
Jedná se o vybavení policistů SPJ. To jste, pane předsedající, vynechal - stálá pořádková jednotka hlavního města Prahy. Jsou to ti policisté, které tady vidíte při jakékoli mimořádné události, která je, ať to jsou fotbalová utkání, ať to byla teď návštěva čínského prezidenta, ať to jsou jakékoliv velké akce, v minulosti měnový fond a další.
Já jsem přesvědčený o tom, že pokud budou na stole fakta, pokud budou na stole analýzy, které budou upozorňovat na podobná rizika, tak je to důvod k tomu, abychom nad nimi vedli debatu. Je to důvod k tomu, abychom je neignorovali. A já určitě budu chtít, aby se k nim zejména tedy garant toho příslušného zákona, pan ministr Brabec, který je ministrem životního prostředí, vyjádřil.
To byla odpověď na sedmou interpelaci.
Děkuji. Předpokládá se, že dosáhne deficitu, který bude přesahovat minimálně 50 miliard korun, hovoří se o 60 miliardách, uvidíme, kde to skončí. A schodek se ale podařilo snížit o pouhých 31 miliard.
Děkuji panu poslanci.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, česká ekonomika roste. Není to samozřejmě jen nějaká autonomní záležitost, která by byla zcela nezávislá na hospodářské politice vlády. Já jsem velice rád, že máme nízkou nezaměstnanost, dokonce jsme se na začátku letošního roku dostali mezi země, které mají vůbec nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. A my jsme se dohodli, že ty dodatečné daňové příjmy použijeme na to, abychom zlepšili fungování státu, připravili ho lépe na rizika a abychom posílili sociální soudržnost. Nedá se dělat nic jiného. Další důležitá věc se týká zajištění dobrého fungování státu. To souvisí se službami v oblasti školství a zdravotnictví. Já jsem přesvědčený o tom, že my máme efektivní systém zdravotní péče. Ta nemocniční péče dnes prochází poměrně velkým napětím a udržuje se v chodu díky maximálnímu nasazení a maximální obětavosti všech, kdo se o organizaci nemocniční péče starají. Pokud máme zajistit dobré fungování zdravotnictví, tak musíme zlepšit odměňování lékařů a sester. Tam půjde další významná část těch dodatečných daňových příjmů a také vyššího výběru zdravotního pojištění. To je další výdajová priorita. Dostávají se nám do škol děti ze silných populačních ročníků, které v minulých letech chodily do mateřských škol. A tím, že se nám zvyšují počty dětí v prvních, druhých, třetích třídách základních škol, tak samozřejmě musíme také tomu uzpůsobit výdaje státu. A já jsem přesvědčený o tom, že je dobré také zlepšit odměňování pedagogů, protože když se podíváte na jejich průměrný plat ve srovnání s dalšími vysokoškolskými profesemi ve státním sektoru, tak ten plat je podprůměrný. Čili tam chceme, aby šla další část prostředků ze státního rozpočtu. Takže vedle toho, že se snažíme zlepšit fungování státu, tak také přistupujeme k tomu, že se o něco sníží schodek státního rozpočtu. A možná poslední poznámka se týká sociální soudržnosti.
Děkuji panu premiérovi.
No, pane premiére, ono rozdat se dá samozřejmě všechno a vždycky se najdou důvody, proč se to má udělat. Ale já se obávám, že z toho, co jste tady popisoval, když se potom budeme ptát občanů, jestli opravdu poznali, že ta ekonomika tak roste a že mají vyšší platy, tak vám řeknou, že ne. Ale zvyšování byrokracie v našem státě, na to jste zapomněl. Nemluvil jste také o tom, že zatěžujete ty, kteří tu prosperitu vytvářejí, neustále novými a novými povinnostmi - živnostníky, podnikatele - a že tím tu prosperitu ohrožujete. A když mluvíte o rizicích, tak přece dluh, zadlužení, deficit, to je jedno z rizik. A ukázalo se to v té ekonomické krizi docela jasně. Tak já nechápu, proč když máte možnost, tak s tímto rizikem nepracujete, nesnižujete ho, ale naopak ho nově do toho systému zavádíte, i když nemusíte.
Chtěla bych říci, že tato prezidentská smlouva se poněkud liší. Chtěla bych upozornit, že česká vláda doposud za rok a půl neobdržela otázky, které vznesla na norskou vládu právě na základě našeho Poslaneckou sněmovnou schváleného usnesení. Přesto se s tímto stavem spokojila. Na závěr své krátké interpelace bych chtěla reagovat na to, že český parlament navštívil také předseda norského parlamentu. Neměla jsem tu čest s ním osobně jednat.
Další interpelace měla být od paní poslankyně Radky Maxové, ta se ruší, dobře. V tom případě budeme pokračovat dalším v pořadí a to je pan poslanec Martin Novotný.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, moje otázka bude veskrze věcná a neútočná. Téma rozpočtového určení daní je vážné téma pro tuto Sněmovnu, co tato Sněmovna existuje. V posledních letech jsme v této oblasti zaznamenali řadu změn, například celkem logické navýšení podílu menších obcí, které se často potýkaly s tím, že jejich příjmy nestačily na realizaci velkých infrastrukturních investic a podobně. Tak se vás chci zeptat, zda máte a chystáte v nejbližší době v této oblasti jakékoli opatření, jaký je na to váš názor, s jakou případnou koncepcí se na budoucnost systému RUD díváte.
Děkuji vám. Požádám pana ministra o odpověď.
Děkuju za slovo. Myslím, že tam řešíme konkrétně tu problematiku. Za mě asi tolik v této chvíli.
Táži se, zda se pan poslanec chce ještě zeptat.
A dříve nebo později musí dojít v téhle věci k problému.
A nyní k mé interpelaci. S potěšením jsem přivítala informaci, podle které pokročily práce na přípravě návrhu zákona o veřejném opatrovnictví, na který veřejnost už velmi dlouho čeká. Mimochodem, k dlouhému čekání bohužel přispívaly rozpory mezi ministerstvy financí a spravedlnosti. Z této odpovědi ale bohužel není patrné, jak vysoká by ona paušální částka, na které panuje shoda, měla být, což považuji za velmi zásadní údaj.
Já jsem zde seznámil jak pana poslance, tak i Poslaneckou sněmovnu s informacemi, které jsem v té věci obdržel.
Děkuji panu premiérovi.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové. Můj dotaz na pana premiéra je poměrně jednoduchý. Moje otázka je prostá a spokojím se s jednoslabičnou odpovědí. Berete politickou odpovědnost za formu inkluze, kterou zvolila paní ministryně školství Valachová?
Prosím, pane premiére.
To, co jsme zažívali v minulých letech, byla inkluze, která se sice realizovala, a jistě i paní poslankyně uzná, že to nebyla naše vláda, která zahájila inkluzi v České republice, inkluze už probíhá řadu let, ale probíhala v naprosto nevyhovujících podmínkách. V minulosti tomu tak nebylo. To byla jistota, se kterou se setkávaly. Čili komplexní přístup k inkluzi, který prosazuje paní ministryně Valachová, podporuji. Budu ji také podporovat při jednání o státním rozpočtu na příští rok, kde usilujeme o to, aby právě na zajištění podpůrných opatření včetně asistentů pedagoga byl vyčleněn v rozpočtu potřebný objem finančních prostředků. A za inkluzi, která bude doprovázena finančními zdroji, nepochybně jako předseda vlády společně s vládou, společně s paní ministryní školství, nesu politickou odpovědnost. Já nejsem stoupencem směrných čísel, nejsem stoupencem toho, abychom si stanovovali cíle. Já myslím, že to je přáním a snem každého rodiče, aby jeho dítě mělo šanci na dobré vzdělání, aby se rozvinul jeho potenciál, a pokud inkluze k tomuto může pomoci, pak je to nepochybně dobrý proces. Ale nemůže to být proces byrokratický, nemůže to být něco, co bude někoho nutit, bude nutit rodiny do něčeho, co rodiny nechtějí nebo co rodiny s dětmi nezvládnou, ale musí to být proces, kdy se nabízí dětem a jejich rodičům šance na lepší vzdělávání. Ale vyžaduje to dostatek finančních prostředků a bude to vyžadovat i tvrdou debatu o státním rozpočtu na příští rok, aby tomu tak bylo i v příštím roce.
Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.
Jestli dovolíte, já bych svoji doplňující otázku směřovala k tomu předcházejícímu tématu. Podle mého soudu je už dnes druhým dnem porušován zákon, a to zákon 130 o podpoře vědě a výzkumu. Krachem informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je systémem veřejné správy, se dostáváme do situace, kdy není jasné, podle čeho budou současné výkony vědy a výzkumu hodnoceny. Není jasné, podle čeho budou přidělovány projekty.
Děkuji paní poslankyni. Pan premiér.
V každém případě mohu odkázat na to, co jsem řekl ve své předcházející odpovědi. To je v tuto chvíli realita. Tolik tedy dodatek k té doplňující otázce.
Děkuji panu premiérovi. Přejdeme ke třetí interpelaci.
Nechci komentovat komu a ty vazby, které tam jsou. Já bych se chtěl zeptat za prvé, proč bylo zrušeno ono výběrové řízení. Proč ta zakázka byla zadána bez soutěže a zda paní ministryně Šlechtová bude měřit stejným metrem i žadatelům o dotace, kteří půjdou stejným způsobem.
Já vám také děkuji a požádám paní ministryni Šlechtovou, aby vám odpověděla.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, hnutí ANO i ministryně Šlechtová postupují podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o veřejných zakázkách, stávajícího zákona. Takže já bych zde chtěla zmínit, jakým způsobem byla daná zakázka zadána. Tam došlo k pochybení, je tam korekce na tento nástroj. K té samotné zakázce. Byla původně vypsána v otevřeném řízení. Původně byla vypsána v otevřeném řízení realizovaném v nadlimitním režimu. To je ten nejpřísnější režim pro zadavatele. Ta musela být po jejím posouzení vyřazena, protože nesplňovala podmínky dané soutěže, harmonogram toho plnění neodpovídal požadavkům nás jako zadavatele. Jedná se o úpravu toho Národního elektronického nástroje na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. A ještě jedna věc.
Já vám také děkuji. Pan poslanec se chystá, že vám položí doplňující otázku.
Děkuji za tu argumentaci od paní ministryně. Ten můj dotaz je, zda tyto výjimky budou pokračovat a stanou se normou, anebo jsou skutečně výjimkou.
A chtěla bych zmínit, že nehovoříte o tom, že ministryně dovolila ministrovi Babišovi něco zadat. Chtěla bych zmínit a také se trochu ohradit, že ministři hnutí ANO postupují bez zadání. Nejde o výjimky ze zákona. Toto byla možnost i kvůli času. Chtěla bych také zmínit, že Ministerstvo pro místní rozvoj je ten resort, který disponuje veškerými statistikami JŘBU, jak se zadává ze strany resortu i územní veřejné správy.
Nyní požádám paní poslankyni Markétu Adamovou o její interpelaci.
Děkuji za slovo. Že pro tento vládní návrh nehlasovali poslanci hnutí ANO, jste v médiích odůvodňoval tím, že se do novely dostal pozměňovací opoziční návrh, který dělal z protikuřáckého zákona zákon kuřácký. V interpelaci jsem se vás proto ptala, jak to s tím lobbováním vlastně je. Odpověď jsem samozřejmě ještě nedostala, ovšem jistou odpověď mi dal článek z dnešního rána.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já téměř se vším, co tady pan kolega Ondráček říkal, souhlasím. Ohledně těch protiúderových kompletů, vážený pane poslanče. Z mých informací disponuje pražská jednotka 426 komplety a pouze jeden jediný je před expirací. To znamená, není pravděpodobně pravda to, co říkáte, já si to ještě ověřím, že by většina tedy byla po době životnosti. Co se týká problematiky balistiky jako takové, já jezdím mezi policisty na obvodní oddělení na setkání v krajích a jsem si velice dobře vědom, že problematika balistiky je dlouhodobý problém. A znovu musím odkázat na to, že se nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Ta soutěž byla několikrát zrušena a bohužel se to prostě protahuje, a to na základě splnění zákonných podmínek, tedy zákona o zadávání veřejných zakázek. Mě to mrzí, že jsme nebyli schopni v té první odpovědi dát čísla, která jsou pravdivá. A věřte tomu, že si zjednám pořádek. Takže Praha byla mírně zvýhodněna, a to právě i z důvodů, o kterých tady hovoříme.
Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, tak rozpravu končím.
Tak ono mnohé bylo řečeno. Já jsem při vystoupení řekl, že budu nesouhlasit s odpovědí, právě proto, že nebyla ta čísla nebo ta odpověď dána podle otázek, které jsem dal. Pan ministr přislíbil, že mně takovou odpověď dá. Děkuji.
Dobře, takže navrhujete nesouhlasné stanovisko. Je zde návrh usnesení na nesouhlasné stanovisko. Kdo je proti? S návrhem nebyl vysloven souhlas. Otevírám další interpelaci. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Já otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové, mně u předchozí interpelace vůbec nevadí, že jste odmítli můj návrh. A problém je v tom výkladu, co je důležitý zájem služby. Je to problém u všech útvarů, i když musím říci, že v posledních měsících se to začíná napravovat. Já jsem pro tuto interpelaci zvolil jeden konkrétní útvar, to, co by vás mohlo zajímat, a jsou to ti kolegové, kteří stojí tady přede dveřmi, které potkáváte tady uvnitř Poslanecké sněmovny, to znamená ochranná služba. Položil jsem několik otázek, ale podle mých informací - a teď si to poslechněte - když my tady někdy jednáme a rozhodujeme se, jak budeme jednat, jak dlouho budeme jednat, pak zkrátíme.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, děkuji za tento dotaz a dovolte mi, abych na něj zareagoval. Snažíme se dopracovat Národní plán sítí nové generace, tak aby byl předložen do konce června. Zítra mám se zástupci těch zmiňovaných organizací další setkání a budeme si potvrzovat, kam jsme se dostali. Chtěl bych vám ukázat jednu věc. O tomto povedeme poměrně intenzivní debatu, protože ta mapa je daleko černější, než se předpokládalo. Zdá se, že na většině území České republiky je schopen soukromý sektor postavit vysokorychlostní sítě bez účasti evropských fondů. Ano, je to tak, pokud se tedy prokáže, že ty peníze potřebujeme, ten termín je 30. listopadu, ke splnění té kondicionality 2.2 pro čerpání těchto peněz, jak to požaduje Evropská komise. Zbyla tam ještě jedna věc, kterou se snažíme dořešit.
Já vám také děkuji.
Já chci poděkovat panu ministrovi za vyčerpávající odpověď.
Požádám tedy o interpelaci pana poslance Daniela Korteho. Prosím, pane poslanče.
Orgány veřejné moci smí činit pouze to, co jim zákon výslovně povoluje, zatímco občané smí činit vše, co jim zákon nezakazuje. Ovšem neoprávněné užívání nebytového prostoru je trestným činem. Co s tímto nezákonným stavem hodláte učinit?
Já vám děkuji a požádám pana ministra vnitra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, fiktivní záminka, tedy informace o uložení nástražného výbušného systému, mi fiktivní nepřijde. Já nepředpokládám, že pan poslanec Korte má pocit, že by si policie psala tato podání sama, nebo tyto anonymy sama. Příkladem toho bylo i včerejší ukončení jednání Poslanecké sněmovny, kterého mnozí z nás byli svědky. Já bych tady asi mohl debatovat o tom, proč, když policie tedy ať už z jakéhokoli důvodu zcela vyklidí tuto budovu a předá ji vlastníkovi, tedy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proč vlastník nekoná tak, aby se tam nemohli tito lidé vrátit. Jestli to nebyl schopen majitel objektu zabezpečit, nevím. Jsou tam podána asi dvě nebo tři trestní oznámení, která jsou většinou ve fázi prošetřování. To znamená, jsou to živé věci. Já k nim informace detailnější nemám. Ale co se týká toho prvního, kdy policie prověřovala a prověřuje tato trestní oznámení, tak mezi nájemci Kliniky, nebo uživateli Kliniky a státem byla uzavřena smlouva o výpůjčce. To znamená, to nesplňuje tu občanskou nebezpečnost, nebo tu nebezpečnost v tom, že někdo vnikl násilím do prostoru nebytového. Není to tedy ta situace, kdy někdo svévolně, de facto za použití násilí třeba vstoupí do prostoru, ke kterému nemá vůbec žádný právní vztah. Samozřejmě je potřeba vyčkat rozhodnutí soudu v této věci.
Říkám záměrně extrémních, jelikož tyto organizace jdou nejen proti hlavnímu názorovému proudu ve společnosti, ale vyvolávají cíleně i nenávist vůči jiným názorům. Z toho jdou miliony přímo z českého rozpočtu. Nepřipadlo by vám fér dát stejné možnosti i těm, kdo mají opačný názor? Neměl by stát buď tuto jednostrannou propagandu nefinancovat, anebo podpořit vyváženě oba názory? Tedy také opačný názor, který dlouhodobě prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, že islám je neslučitelný se svobodou a demokracií, anebo že migrační vlna ve stávajícím pojetí evropské unie způsobí ekonomické, sociální a bezpečnostní problémy? A ostatní opačné názory jsou cíleně cenzurované, ostrakizované či umlčované?
Myslím, že lidé nás volili proto, že očekávají, že budeme plnit svůj program, za který jsme kandidovali, a že budeme řešit problémy, s kterými se společnost setkává nebo by se v budoucnosti setkávat mohla. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl bagatelizovat obavy občanů z toho, že bude ohrožena jejich bezpečnost. A vždycky jsem také na úrovni Evropské rady takto vystupoval. Není možné podceňovat obavy občanů, ale současně nesouhlasím s těmi, a tady to musím jednoznačně potvrdit, kteří se snaží toho strachu lidí využívat k tomu, aby na něm budovali svoji politickou kariéru. To si myslím, že není dobrá cesta a rozhodně nás to neposune žádným způsobem při řešení a reakci migrační krize, která je objektivní realitou a s kterou se Evropa bude setkávat ještě řadu a řadu let. Došlo k zastavení nelegální migrace v oblasti západního Balkánu. A já jenom připomínám, že v Makedonii pomáhají čeští policisté, že tam je přes 30 českých policistů. Jenom připomínám, že jsme Makedonii poskytli peníze, poskytli jsme jí humanitární podporu, aby Makedonie byla schopná tuto těžkou situaci, v které se nachází, zvládnout. Druhé důležité řešení, kterého bylo potřeba dosáhnout, je otázka navracení ilegálních uprchlíků z Řecka do Turecka. Tady musela nastat dohoda mezi celou Evropskou unií a Řeckem. Víte sami, že my jsme nikdy nebyli cílovou zemí migrace. Díky tomu, že jsme prosadili dvě konkrétní opatření - zastavení nelegální migrace v oblasti západního Balkánu a navracení uprchlíků z Řecka do Turecka. Těch, kteří v Řecku nezískají azyl. Tohle je podle mého názoru správná reakce na migrační krizi. Ne vyvolávání nenávisti, ne rozeštvávání lidí, ne vytváření problémů tam, kde ten problém není.